Ale jak se říká, cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly.
Nyní další faktická poznámka paní poslankyně Marty Semelové, připraví se pan kolega Antonín Seďa. Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.
Ano, děkuji, já dodržím čas. A chování se tenkrát a dnes nedá srovnat. No a to, co udělala pro rodinu pravicová koalice, to jsme opravdu všichni zažili na vlastní kůži. No a pokud jde o kvalitu školství, o tom svědčí mezinárodní průzkumy.
Zatím poslední faktická poznámka pan kolega Seďa a pak už se snad kolega Soukup dostane ke slovu.
Já bych vaším prostřednictvím kolegyni Černochové řekl, že možná v Praze mají takové zkušenosti.
Děkuji panu poslanci Seďovi. Nyní pan poslanec Zdeněk Soukup k řádné přihlášce. A poté se připraví paní... Dobře, já jsem vás přehlédl. Prosím tedy, paní poslankyně, příště přihlášku elektronickou, protože už jsem měl radost, že faktické poznámky uplynuly. Ano, omlouvám se, že jsem vás přehlédl.
Já jsem jenom chtěla reagovat na paní Semelovou a na kolegu Seďu. My jsme třeba řešili problém na Praze 2 tím, že jsme poslední ročník školek dávali do základních škol, protože jsme naopak měli nedostatek dětí na základních školách, museli jsme některé základní školy poslučovat. I z hlediska psychologů je tenhle postup hodnocen velmi kladně. Takže já si myslím, že kde je vůle, tam je cesta.
Děkuji. Nyní pan poslanec Zdeněk Soukup. Prosím, pane poslanče, máte slovo k řádné přihlášce.
Ale k věcným argumentům. Poslední dvě desetiletí byla ve znamení citelného poklesu porodnosti. O místa v dosavadních jeslích a mateřských školách byl menší zájem. Teď se nám populační křivka vychýlila směrem nahoru. Zdá se mi, že by to byla investice dost nejistá. Myslím opravdu, že na demografický vývoj a vrtkavou populační křivku nejlépe reaguje právě projekt výchovy v dětských skupinách. Pochopili to v Rakousku, Holandsku i Německu. Stát nemusí stavět a dotovat nové jesle a školky. Teď k dalším námitkám proti dětským skupinám. Nebyl bych pro ně, kdybych si pečlivě neprostudoval podmínky pro jejich zřizování. Podle mě jsou nastaveny podobně jako u mateřských škol. To se týká požadavků na prostor, hygienu i personál. V návrhu zákona se požaduje třeba vzdělání učitele základní nebo mateřské školy, vzdělání středního nebo vyššího zdravotnického personálu, vzdělání pracovníka v sociálních službách. Myslím, že je to dostatečné. Oponenti dětských skupin útočí na to, co autoři zákonné předlohy přiznávají. Cituji: Služba nezajišťuje vzdělávání dítěte, ale dítěti se poskytuje výchovná péče zaměřená na rozvoj jeho schopností a kulturních a hygienických návyků přiměřených věku dítěte. V tom smyslu návrh zákona předpokládá, že rodiče s vedením dětské skupiny uzavřou konkrétní ujednání o plánu péče a výchovy. To tady bylo zdůrazněno několikrát. Mají jenom doplnit nabídku předškolní péče o děti. Doporučuji pustit předlohu do druhého čtení.
Děkuji panu poslanci Zdeňku Soukupovi. Nyní s řádnou přihláškou paní poslankyně Marta Semelová, připraví se paní poslankyně Alena Nohavová.
Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, zákon o dětské skupině má několik rovin. Jednou z nich je pohled rodiče, který potřebuje nastoupit do práce. Další lze vnímat v souvislosti s ekonomickou situací České republiky, v souvislosti s podporou rodin a zaměstnanosti. Významná je pochopitelně rovina vzdělanostní a sociální. Úhlů pohledu na předložený návrh zákona by mohlo být určitě víc. Ovšem v každém případě by na prvním místě toho, co bychom při diskusi měli mít na zřeteli, měl být zájem a práva dítěte. Právo na zdravý vývoj, na stejnou startovací čáru v rámci celoživotní dráhy vzdělávání, na vyrovnání případných sociokulturních rozdílů.
Ve vzdělávání se velice často odkazujeme na vlastní zkušenosti. Ale je dobré vědět, že tímto způsobem můžeme celý systém výrazně poškodit. Vysoká kvalita předškolního vzdělávání je vztažena k lepšímu intelektuálnímu i sociálně behaviorálnímu rozvoji pro děti. Tento efekt byl silnější pro akademické dovednosti než pro sociální chování. Toto bych zdůraznil. Obvykle se říká, že zapojení dětí do kolektivu podporuje sociální soudržnost, sociální chování a podobně. Mohou tam být různé modely.
Stejně jako u předchozího bodu prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu k navrženým kandidátům a také ke způsobu volby. I tady bychom o způsobu volby měli hlasovat.
Rozpravu tedy končím a budeme hlasovat o navrženém způsobu volby, to je tajnou volbou. Zahajuji hlasování o tajné volbě na volbu členů Rady Českého rozhlasu. Kdo je pro způsob tajné volby, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?
Děkuji, i v tomto případě prosím o přerušení tohoto bodu. Nyní tedy vyhlásím tajnou volbu. Prosím, dávejte dobrý pozor. U OBSE bude mít lístek barvu bílou. Označujete jedno jméno buď kroužkem, nebo křížkem. U SFRB bude mít lístek barvu bledě modrou. U Rady Ústavu pro studium totalitních režimů je situace jiná. Můžete teoreticky dát kroužek všem třem navrženým kandidátům. Pokud si nevyberete žádného, nebo jednoho, nebo dva, u těch zbylých opět prosíme o křížek. U České televize barva oranžová. Vybíráte až šest kandidátů, které označíte kroužkem. A u Českého rozhlasu barva červená, vybíráte až tři kandidáty, které označíte kroužkem, zbytek, všechna jména, musíte označit křížkem. A ještě jednou zopakuji: Kroužky nebo křížky dáváte na pořadové číslo kandidáta před jeho jménem. Všechny ostatní lístky budou považovány za neplatné. Tedy v abecedním pořadí. Nyní tedy vyhlašuji tajnou volbu ve Státních aktech.
I tento návrh byl přijat. A poslední návrh - na přikázání výboru pro zdravotnictví. Kdo je proti? Děkuji vám. Tento návrh nebyl přijat. Děkuji paní ministryni, děkuji paní zpravodajce a končím tento bod. Zároveň předám řízení schůze - ale ještě předtím pan předseda klubu sociální demokracie.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, vzhledem k tomu, že právě skončený bod nám zabral celé dopoledne oproti předpokladům, tak si dovolím přijít s procedurálními návrhy. Jednak abychom všechny body, které byly pevně zařazeny na dnešní dopoledne, zařadili ve stejném pořadí na dnešní odpoledne po bloku voleb.
Hezké dobré poledne, milé kolegyně, milí kolegové. Ty pevně zařazené body, které byly zařazeny na dnešek dopoledne. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Mám tu technickou poznámku pana poslance Bendy. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Beru to jako připomínku, se kterou se pan navrhovatel ztotožňuje. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. Tak zněl návrh pana předsedy Sklenáka. Prosím, technická poznámka pan poslanec Benda.
Teď musí prosím proběhnout dvě hlasování. První hlasování je to, že se jedná o zvlášť odůvodněný důvod, kterým je zřejmě to, že jsme čtyři hodiny mluvili o dětské skupině. A druhý teprve, že se tyto body zařazují na odpoledne. Nejprve se musí odhlasovat, že jde o zvlášť závažný důvod.
Dobře. O tomto zahajuji hlasování. Kdo je proti? Ten je ale v půl jedné. Děkuji. Takže o tomto zahajuji hlasování. Kdo je proti? Budeme pokračovat bodem číslo Předložený návrh uvede ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Ono vás za chvilku bude překvapovat, že mě uvidíte i v jiné souvislosti. Mě požádal pan ministr školství Chládek, abych uvedl tento bod, takže rád tímto činím. Tato smlouva byla podepsána v Praze dne 28. listopadu minulého roku a nyní se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s její ratifikací. Smlouva zároveň umožňuje držitelům dokladů o vzdělání s titulem používat příslušný titul i ve státě druhé smluvní strany. Návrhy na uzavírání ekvivalenčních mezinárodních smluv směřují k ulehčení situace jednotlivých žadatelů i k odstranění významné překážky dalšího rozvoje akademické mobility, která v kontextu Evropské unie představuje významnou vzdělávací prioritu. Neporušuje práva a závazky států smluvních stran vyplývající z uzavřených mezinárodních smluv. Předloženou smlouvu je proto třeba na české straně klasifikovat a vnitrostátně projednat jako mezinárodní smlouvu prezidentského charakteru. S ohledem na článek 49 písm. a) Ústavy České republiky je k ratifikaci smlouvy třeba souhlasu obou komor Parlamentu České republiky. Provádění smlouvy bude na české straně zabezpečovat především Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dotčena bude i působnost Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany a Ministerstva zdravotnictví. Provádění smlouvy nevyvolá další nároky na státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty.
O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji. Vidím, že pan ministr dopravy také není přítomen a dnes velmi oblíbený pan ministr životního prostředí se ujme i tohoto návrhu zákona. Děkuji panu zpravodaji za návrh tohoto postupu. Děkuji panu ministrovi. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Pozměňovací návrhy tedy byly přijaty a o všech pozměňovacích návrzích bylo hlasováno. Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji. Tento materiál uvede ministr obrany Martin Stropnický.
Děkuji, pane předsedající. Zároveň umožňuje ozbrojeným silám České republiky žádat na principu reciprocity o povolení přeletů přes území států uvedených ve zmíněném usnesení vlády. Část materiálu, předkládací zpráva pro Parlament ČR, obsahuje zhodnocení dosavadní praxe při schvalování přeletů a průjezdů ozbrojených sil jiných států přes území České republiky a podrobné odůvodnění řešení navrhované pro rok 2014, a to zejména s ohledem na závazky vyplývající pro Českou republiku z členství v NATO. Obdobným způsobem byla problematika přeletů a průjezdů ozbrojených sil jiných států přes území České republiky řešena i v minulých letech.
Přelety a průjezdy jsou realizovány zejména z důvodu účasti na vojenských cvičeních, nácvicích a jednáních a k zabezpečení vojenských operací. Jedná se o standardní rozhodnutí o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky, kterou Ministerstvo obrany předkládá Poslanecké sněmovně pravidelně.
Tento návrh zákona vyplývá z určité nedobré reality. Žijeme ve společnosti, která dosud nenašla způsob, jak opravdu dostatečným způsobem podpořit matku či otce tak, aby mohli zůstat doma s dítětem po dobu, která je dostatečná pro osobnost právě toho konkrétního dítěte. Při rozhodování o tom, zda své dítě dám do dětské skupiny či do mateřské školky, je to už jedno, právě ve velmi nízkém věku, by měly matky vzít v úvahu, že toto umístění opravdu malého dítěte obnáší také jeden velmi důležitý jev. Dámy a pánové, u dítěte kolem druhého roku věku se podle vývojové psychologie teprve utváří sebeuvědomění, uvědomění sebe sama. TOP 09 je přesvědčena, že právě rodiče jsou garanty výchovy především v prvních fázích vývoje jejich života. Děkuji za pozornost.
Ještě požádám kolegu Zahradníka, aby chviličku posečkal, mám tady dvě věci. Z dnešního odpoledního jednání se omlouvá pan poslanec Pavel Havíř z pracovních důvodů a pan poslanec Marek Ženíšek. Nyní faktická poznámka pana poslance Vítězslava Jandáka.
Máme před sebou ještě mnoho dalších bodů. Berte to prosím jako laskavou připomínku.
Připraví se pan poslanec Jiří Zlatuška. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já jsem samozřejmě přesvědčený o tom, že to, co chci říct, je navýsost důležité a svrchovaně významné a že tahle Sněmovna to musí pokud možno v plné sestavě vyslechnout. Já si myslím, že si musíme všichni připomínat, a všem, kdo to chtějí slyšet také zdůrazňovat, že ta doba krásná nebyla a že jejich režim byl nedemokratický a zavrženíhodný. To za prvé. Za druhé bych se chtěl připojit k těm kolegyním a kolegům, kteří zmiňovali význam rodiny pro výchovu dětí, tedy zejména dětí v předškolním věku. Připojuji se k tomuto názoru. A konečně za třetí. Chtěl bych zmínit jednu významnou věc. Děkuji za pozornost a kolegovi Jandákovi - vaším prostřednictvím - za trpělivost.
Děkuji panu poslanci Janu Zahradníkovi. Nyní pan poslanec Jiří Zlatuška, ale já ho tady mezi kolegy nevidím, takže ztrácí pořadí.
Předškolní výchova je velmi důležitá z hlediska kvality školského systému a chtěl bych zdůraznit, že toto je to hlavní, co bychom měli mít na paměti v okamžiku, kdy se o systém, který podporujeme v péči o děti, staráme. Většina těchto úvah byla založena na výběrových osobních zkušenostech, které neměly charakter tvrzení, která by byla -
Konstatuji pro kolegy poslance a poslankyně, že je poslední přihlášený do rozpravy, a rád bych, abychom tuto rozpravu ještě včas ukončili. Děkuji panu poslanci Jiřímu Zlatuškovi. Pokud tomu tak není, rozpravu končím. Paní ministryně? Prosím, závěrečné slovo předkladatelky, paní ministryně práce a sociálních věcí.
Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené poslankyně a poslanci. Jenom řeknu, že jsem stále pevně přesvědčená, že pro naprostou většinu dětí v naší zemi bychom měli zajistit místo ve veřejném zařízení, ať už se jedná o jesle, nebo mateřskou školku. To je prostě dlouhodobá záležitost a my teď tady předkládáme návrh zákona, který to může řešit v krátkodobém horizontu. Já se v žádném případě nedomnívám, že dětské skupiny nějakým způsobem ohrozí veřejné mateřské školky. Je to prostě věc, která je flexibilnější. To, že má méně přísná pravidla, souvisí také s tím, že nedostává žádný příspěvek z veřejných zdrojů. Také to budou moci využívat třeba malé obce, které si tu kamennou školku prostě nevybudují - třeba ji budou potřebovat jenom pro pět dětí. Děkuji za pozornost.
Děkuji paní ministryni práce a sociálních věcí. A nyní paní zpravodajka se závěrečným slovem.
Děkuji, pane předsedající.

Musím říct na začátek, že jste mě nezklamali a podle očekávání bylo projednávání tohoto návrhu spojeno s velkým množstvím diskutujících. Musím říct, že celkem bylo 24 poslanců a poslankyň, kteří se zapojili do diskuse, někteří opakovaně. Chtěla bych jenom říct za sebe pár poznámek. Dále mi dovolte poznámky, které tady byly v rámci diskuse. Požadují od nás náš plán předškolního vzdělávání a samy pláčou po přijetí podobných alternativ, jako jsou dětské skupiny. A ještě jedna malá poznámka. Ne vždy platí, že pokud je šťastná matka, je šťastné i dítě.
Děkuji, paní zpravodajko. Ano, máme tedy návrh na zamítnutí a třikrát návrh na vrácení. O tomto budeme rozhodovat.